Kdo je proti? Návrh byl přijat. Přistoupíme k hlasování o proceduře. S přednostním právem, nebo k proceduře? Tak máte slovo.
Dobrý večer, vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně. My jsme na poradě klubu rozebírali procedurální návrhy na pořadí hlasování a dospěli jsme k závěru, že Piráti podpoří to hlasování tak, jak bylo navrženo v původním pořadí. Náš důvod je takový, že na tom prvním, na té miliardě a půl, je shoda. Informace přišly z Ministerstva financí, má to oporu v rozpočtu.
Pane předsedo, ale neznamená to jinou proceduru, než byla zatím navržena? Požádám o zopakování procedury, paní zpravodajko.
Pokud bych na něco zapomněla, kolegové, tak mě prosím hlídejte a upřesníme.
Jsme těsně před závěrečným hlasováním, nicméně jsou zde přihlášky s přednostním právem.
My máme k tomuto rozpočtu velké výhrady. Na jednu stranu my nesouhlasíme s tak velkým deficitem státního rozpočtu v době hospodářského růstu, nesouhlasíme ani s těmi obrovskými penězi, které budou plynout i v příštím roce na neziskové organizace s politickým programem, nesouhlasíme ani s tím, že sociální dávky a sociální podporu budou nadále dostávat parazitující a nepřizpůsobivé skupiny obyvatel místo toho, aby je dostávali slušní a řádní občané. Chceme, aby lidé si tady žili lépe a měli více peněz.
Děkuji, vážený pane předsedající. Vážení členové vlády, paní a pánové, já budu velmi stručný. Myslím si, že nejen platy učitelů, nejen další mandatorní výdaje, které jsme schválili i v minulém volebním období a které tento státní rozpočet musí obsahovat, svědčí o tom, že Česká republika je na cestě od škrtů k dalšímu rozvoji. A jsem proto přesvědčen, že tento státní rozpočet si zaslouží podporu.
My pokládáme ty výdaje za neodpustitelně vysoké, mnohem vyšší, než kdysi navrhoval v květnu, jak nám tady připomněl, tehdejší ministr financí, dnešní premiér Babiš. Přijímáme dvě dobré zprávy - že se Sněmovna dokázala shodnout na významném navýšení platů pro pracovníky v sociálních službách. To byla naše společná priorita. To jsou důvody, pro které budeme hlasovat proti návrhu státního rozpočtu.
Ano. S přednostním právem pan předseda Bartošek.
Po poradě klubu jsme se rozhodli, že rozpočet na rok 2018 podpoříme.
Ano, s přednostním právem pan předseda Chvojka.
Podporuje více peněz do zdravotnictví, do sociálních služeb. Děkujeme za podporu a hlasujeme pro tento rozpočet.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, rozpočet doznal kosmetických změn. Díky vám za podporu mateřských školek, 300 milionů dobrých, určitě se v republice neztratí a naopak za ně bude dost dobrého pro naše děti postaveno. Škoda, že to není i v ostatních oborech. Z toho důvodu naše hlasy pro podporu tohoto rozpočtu nebudou.
Já přednesu návrh usnesení, nebo pokud to chce udělat paní zpravodajka, tak může. Ne, přednesu ho já: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 a s vládním návrhem státního rozpočtu České republiky na rok 2018 podle sněmovního tisku 2, ve znění schválených pozměňovacích návrhů, podle příloh 1 a 2 tohoto usnesení." Kdo souhlasí s navrženým usnesením, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Nyní se musíme vypořádat s návrhy doprovodných usnesení.
Takže pan poslanec Jurečka, máte slovo.
Já bych byl rád, aby to nebylo tak, že si vy, pane premiére, přisvojujete a přivlastňujete veškeré úspěchy. Musím říci, že mě také fascinuje váš pohled na Senát. Tak si prosím nedělejte z úst, jak se říká u nás na venkově lidově, kanál.
Já vám děkuji, pane předsedo. Nyní dvě minuty - pan předseda Kalousek.
Zákon o státním rozpočtu je možné novelizovat. To znamená, mohli jste v roce 2014 předložit novelu, která by se více přizpůsobila prioritám vaší vlády.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, chci zareagovat na komentář pana předsedy vlády pana Babiše k rozpočtu. To, že rozpočet sestavovala předchozí vláda, to je snad jasný fakt. To nikdo nezatajuje. Na druhé straně hnutí ANO bylo součástí koalice, takže je jasné, že také ono mělo zejména skrze Ministerstvo financí zásadní vliv na to, jakým způsobem bude rozpočet sestaven, jak budou nastaveny výdaje, jak budou nastaveny příjmy. Chceme vyřešit sociální služby, aby bylo dost peněz pro pracovníky v sociálních službách. Je to objektivní fakt. Rozpočet na to nemohl reagovat. A pokud její pozměňovací návrh nebude podpořen, nebude také sociální demokracie podporovat tento rozpočet. Věřím, že se s bývalými koaličními partnery na tom dohodneme.
Já vám děkuji i za dodržení času.
Takže vážená KDU-ČSL, nediktujte nám, co máme mít ve volebním programu. My náš program zrazovat nebudeme. Mám srovnání práce. My chceme zrušit Senát, chceme snížit počet poslanců nejlépe na 81, chceme přímou volbu a odvolatelnost politiků, chceme zákon o referendu, chceme také odvolatelnost prezidenta. Máme to v programu, více než půl milionu občanů to chce.
Já to dělám hrozně nerad. Já jsem neřekl to, co vy jste tady interpretoval teď ve své řeči. Myslím si, že velikost a charakter politika ukazuje to, co dlouhodobě říká a dělá.
Návrh nebyl přijat. Další návrh. Děkuji vám. Další návrh.
Týká se kapitol ministerstev zahraničních věcí a zemědělství, kde se bere, a dává se na Ministerstvo obrany.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Jedná se o přesuny v rámci kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí.
Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh.
Jedná se o přesun 28 milionů ze státního dluhu na Ministerstvo školství.
Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Bylo tady o tom řečeno, je to v rámci kapitoly životního prostředí - přesuny.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Další návrh.
Je to opět od pana kolegy Bauera, opět přesunutí prostředků v rámci kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí.
Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Je to o převedení 7 milionů z Úřadu vlády na Ministerstvo školství a mládeže.
Návrh nebyl přijat.
Jsou to přesuny v rámci kapitoly Ministerstva školství a mládeže.
Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.
B18 od kolegy Martina Baxy.
Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.
Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové. Jsou to úpravy, které jsou pro nás a pro Českou republiku velice důležité. Kdybych na to šel strukturálně, tak samozřejmě nejvíce pro jednotlivé kraje. A vy samozřejmě jako ANO máte mnoho hejtmanů po České republice. A ten kvalifikovaný odhad je kolem 15 miliard. Když vy vyzýváte sociální demokracii, prostřednictvím pana předsedajícího, aby byla zodpovědná, já vyzývám ANO, aby bylo zodpovědné. Myslím si, že tohle není politickou prioritou jednotlivých politických stran, ale je to prioritou všech politických subjektů, které se nacházejí v Poslanecké sněmovně.
Navíc když se chci vyjadřovat ke kapitole, která netvoří jeho páteř. Ke kapitole 315 Ministerstvo životního prostředí. Je to údajně proto, že byl stanoven rozhodnutím ministra financí limit pro rozpočtování výdajů v oblasti fondů Evropské unie a finančních mechanismů na 70 miliard, což se tady projevuje velmi značně a patrně, protože v podstatě polovina objemu této kapitoly je vlastně tvořena penězi z fondů Evropské unie. Další věc, kterou bych chtěl zmínit, a to je věc, která patřila mezi naše témata již v minulých třech letech. Je to zvláštní, tou novelou byly vlastně všechny národní parky postaveny do jedné roviny. Bylo stanoveno, že více než polovina jejich území bude ponechána bez zásahu, nebude se tam smět zasahovat, hospodařit ani nikterak vstupovat - možná. Takže to je bez rozdílu, o jaký park se jedná - národní park Krkonoše, Šumava, Podyjí, České Švýcarsko. Správa Národního parku Ono se to začíná projevovat. Už pan ředitel správy národního parku začíná propouštět zaměstnance, kteří by měli péči o přírodu na Šumavě realizovat. Já už k dalším položkám nepůjdu. Spíš bych chtěl okomentovat a vaší přízni doporučit tři pozměňovací návrhy, které jsme předložili a které se týkají ochrany životního prostředí. S tím, že každá organizace může podat dva projekty.
Hospodářský výbor: Výbor pro obranu: Výbor pro bezpečnost: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj: přímých plateb z národních zdrojů, podpora rozvoje venkova, opatření společné organizace trhu - sešit B a kapitolní sešit)
Dále mám do rozpravy přihlášené tři poslance - Jiřího Dolejše, Věru Kovářovou a paní poslankyni Golasowskou s tím, že paní poslankyně Kovářová stahuje svou přihlášku, takže dvě. To by bylo výborné, ale to asi tak nevydrží. Připraví se pan poslanec Miroslav Kalousek.
Pokud jde o rizika na straně příjmů, bylo by dobré mít na mysli situaci v Evropě i u nás. Milovníkům eurozóny připomínám, že krize v Řecku ještě neskončila, jen byla utlumena. A příští rok bude euro a ekonomiku Evropy obecně ohrožovat krize ve Španělsku. Španělské banky přežily poslední krizi jen díky záchraně Evropy. Žádá totiž evropské banky, aby si daly stranou peníze jako rezervu na nesplácené úvěry. Tam všude se pro příští měsíce plánují referenda a akce za samostatnost. Zdejším pseudodemokratům jen připomenu, že hrozby ekonomických a politických krizí Evropy nejsou dílem demokracie, tedy toho, že lidé si přejí rozhodovat svobodně a demokraticky sami o sobě. Krize jsou důsledkem pohrdání a ignorování demokracie ze strany elit. Tak jako u nás blok pana Kalouska se na jedné straně demokracií ohání, ale na straně druhé zároveň demokracií a občany zvysoka pohrdají. Dovolte mi vrátit se k účelnosti rozpočtu. Ďábel je totiž ukryt v detailu. Asi by stálo za to, aby nám tady přednesli alespoň stručnou analýzu plýtvání a rozkrádání veřejných peněz zástupci Nejvyššího kontrolního úřadu, NKÚ. Obzvláště novým kolegům ve Sněmovně vřele doporučuji přečíst si občas zprávy NKÚ. Pojďme ale dále. Zcela nepochybně se nám tu poslanci z exvládní koalice pochlubí, jak zvýšili příjmy. Faktem ovšem je, že v prvé řadě už léta kontinuálně rostou náklady na výběr daní. Dám jako příklad malou perličku. A byly to projekty za 68 mil. korun. Ve jménu úspor se ovšem vyhazují peníze všude. Všude, kam se podíváme. Nedávno média informovala o dalším nálezu Nejvyššího kontrolního úřadu. O možném budoucím pokroku ve vzájemné spolupráci obcí žádným způsobem tyto analýzy nevypovídají." Skrývá se pod nimi jak velmi potřebná pomoc starým a bezmocným lidem nebo ohroženým dětem, tak samozřejmě i protinárodní politická propaganda.
A já chci upozornit na to, že to je hlavně proto, že za ty malé peníze, které jsou nabízeny na těch 250 tisíc volných pracovních míst, prostě v této republice nenajdeme pracovníky. Lidé odmítají za ty nízké mzdy pracovat v těch podmínkách, které jsou jim nabízeny.
Pan ministr s faktickou poznámkou. Ještě jednou se dívám, jestli se někdo hlásí s faktickou poznámkou nebo do rozpravy. Prosím o závěrečné slovo pana ministra. Pan ministr se vzdává závěrečného slova.
Děkuji za slovo. Jenom v roli zpravodajky bych chtěla připomenout, že v dnešní rozpravě vystoupilo 14 kolegů a kolegyň, někteří opakovaně, a zaznělo rovněž 14 technických připomínek, také některé opakovaně.
Děkuji. Ano. Jsou nějaké námitky proti takovému postupu?
Návrh tohoto usnesení zní: Poslanecká sněmovna vrací vládě návrh zákona o státním rozpočtu s následujícím doporučením: Termín předložení nového návrhu 20 dnů.
Nyní je zde návrh na odhlášení, takže vás všechny odhlásím. Kdo souhlasí s návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Prohlašuji hlasování za neplatné, budeme hlasovat znovu. Teď už by to mělo fungovat. Zahajuji hlasování. Mám tady spoustu faktických poznámek. Zahajuji hlasování. Hlasování číslo 4, přihlášeno 181 poslanců, pro 9, proti 107, návrh byl zamítnut.
A teď bychom udělali druhé hlasování, a to o návrhu usnesení rozpočtového výboru, a tedy na přání ho přečtu celé. Trváte i včetně rozdělení kapitol? Takže když dovolíte: Poslanecká sněmovna B. Způsob vypořádání salda těmito financujícími položkami:
Slyšeli jsme návrh usnesení rozpočtového výboru. Nyní o něm budeme hlasovat.
Já nechci tady hodnotit zvůli nebo nezvůli, ale každopádně principy správního trestání jsou jasné. Tak to funguje ve správním trestání. Že pokud ministr, který má pod sebou Státní ústav pro kontrolu léčiv jakožto podřízenou organizaci, vydá jasný pokyn, že se prostě nebudou dávat sankce v průběhu prvního roku, tak to je v souladu se zákonem. Já myslím, že to tak může fungovat. My víme dneska, a jsou tady objektivní důvody, a to je skutečně kritizovatelné, že SÚKL nestihl vyřídit všechny žádosti a pravděpodobně je nestihne vyřídit do konce roku. Ale je pravda, že samozřejmě SÚKL by to měl vyřídit. Ale to si myslím, že je zcela v pořádku, v souladu se zákonem.
Nyní poprosím pana poslance Kalouska s faktickou poznámkou na dvě minuty.